A prostě Turecko, i když je to stát formálně sekulární, tak je postavené na jiné kultuře. Proto jsme vždy říkali, že Turecko je strategický partner, že se máme snažit o jeho přibližování se Evropě, nikoliv o jeho politické začlenění do Evropské unie. A jsem rád, že to konečně pochopili všichni. Ale pochopili to až v době kdy to, co my jsme předpovídali, že se může stát, se skutečně stalo. Ano, Turecko je nestabilní. Erdogan velmi často vyhrožuje, že tu dohodu vypoví, že ji nebude plnit. Ale do této chvíli ji plní a je vidět, že funguje. Takže já bych tady nekritizoval instituce Evropské unie a unii jako celek, že dojednala dohodu s Tureckem, protože podle mého názoru je to ta nejlepší a nejlevnější varianta, kterou jsme byli schopni dojednat a která je opravdu uplatňována. A jinou variantu zatím nevidíme. Ano, Turecko je nestabilní partner. To jsme viděli všichni. Turečtí představitelé zejména po politických změnách v Turecku vyhrožují Evropské unii. Ale zatím to berme tak, že nemáme žádné další alternativy, a Turecko zatím plní. To znamená, musíme se snažit situaci řešit, nebo pomáhat řešit i v zemích, které jsou zdrojové pro to napětí. Turecko je zatím a jenom tranzitní země.
Žádnou další přihlášku nevidím. Není tomu tak. Neučinil jste to v rozpravě. Závěrečného slova jste se zřekl. Tím by otevřel rozpravu a tento návrh by mohl být načten.
Teoreticky bych také mohl otevřít rozpravu.
Nedává vodítko pro proces, jak budou určeny funkce a technické parametry rozhraní...
I na pravé straně prosím.
A prosím, nepodceňujme to. Technické parametry rozhraní jsou klíčové pro uzavření -
Jestliže máte nějakou diskuzi, poprosím do předsálí.
Ne ty technické parametry samotné, to by bylo absurdní. Tak si představme tu smlouvu, opravdu. Takže to je bod 2 a 3 toho pozměňovacího návrhu. Týká se možnosti odmítnout připojit nebo odpojit rozhraní nebo technický prostředek kybernetické obrany za mimořádných okolností. Důsledkem použití těchto prvků, které nemá operátor pod svou kontrolou, může být nejen monitorování provozu, ale též omezení funkčnosti sítě, jejich chybná funkce, nebo výpadek celé sítě. Například...
Odborníci samozřejmě tvrdí, že tou pátou dimenzí je vesmír, což je v pořádku. Naši vojáci můžou být sebelépe vybavení, můžou být sebelépe vycvičeni, ale v dnešní době, a to je fakt, bez podpory kybernetické, bez podpory kybernetické obrany jim to nebude tolik platné. V duchu nepsaných dohod, že obrana naší země je nadstranických tématem, si vás dovolím požádat, abyste podpořili tuhle novelu zákona ve třetím čtení.
Také vám děkuji, pane poslanče. Jako další v rozpravě vystoupí pan poslanec Jiří Skalický.
Děkuji. Linka, která je - to znamená dosavadní strukturu, Národní bezpečnostní úřad, Národní centrum kybernetické bezpečnosti, vládní CERT a národní CERT -, považujeme v tomto okamžiku za zásadní a důležitou a k ní by se měly všechny kroky vázat prioritně. Tam je ten rozpor, jestli Vojenské zpravodajství nedostává příliš velké pravomoci z hlediska let budoucích. Povinnost - další poznámka a bod. Další poznámka - termín, který se používá. Technické prostředky kybernetické obrany. Není zcela jasné, co se pod tímto termínem skrývá. Jak mají působit, eventuálně jak mají být kontrolovány. Je poněkud vágní dikce, zda jejich nasazení bude trvalé, dočasné, a naopak je zřejmé, že takové zařízení umožní nejen sběr metadat, ale i monitoring obsahu komunikace. Kdo o tom bude rozhodovat, eventuálně jaké by tady měly být kontrolní mechanismy. Zákon neurčuje pravidla pro nakládání s daty, která se tedy budou shánět, shromažďovat. Přičemž já osobně jsem si vědom toho, že samozřejmě ochrana státu a bezpečnost může být tímto nadřazená, ale pak se musí přesně popsat, jakým způsobem to bude prováděno. Poslední moment, který souvisí s tím předcházejícím. Na závěr bych chtěl znova opakovaně podtrhnout, že cíl je naprosto jasný. A budeme rádi, pokud tyto z něčího pohledu detaily, z něčího pohledu námitky trochu vážnějšího charakteru budou dovysvětleny. Jinak jsme připraveni samozřejmě dále diskutovat o dané problematice.
Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Gabal.
Děkuji. Dobrý den, pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych doplnil jenom pár poznámkami, spíš v pozitivnějším tónu, co vlastně v této chvíli děláme. V prvé řadě budováním kybernetické obrany doháníme čas, ale je to oblast, kde nedoháníme svou zaostalost oproti našim spojencům. V tom je to výjimečné. A teprve tím, že splníme tuto svoji odpovědnost, pomůžeme těm druhým. Je to oblast, kde bráníme sebe, a tím pak pomáháme spojencům. Já věřím, že se podařilo v této oblasti konečně překonat určitou nedůvěru, která tady byla, a že budeme hledat více synergie. Synergie mezi obrannými a civilními prvky celého toho systému kybernetické obrany, ale také synergie mezi státními obrannými kapacitami a soukromými, ať už obchodními, komerčními, nebo občanskými aktivitami. Jsme úplně na začátku, to je třeba říct. My dnes nejsme bráněni, musíme to postavit. Takže si přejme good luck.
Předložený návrh uvede ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek.
Děkuji, vážení pane předsedající. Ta dohoda je takový první podobný komplexní smluvní dokument mezi Evropskou unií a Afghánistánem. Postoj České republiky k této dohodě je od začátku kladný. Afghánistán je poměrně velkou oblastí našeho zájmu a nemáme důvod to nepodpořit. Dohoda, která byla učiněna s islamistickým vůdcem Hekmatjárem poměrně nedávno, tak si myslím, že nemá zas tak velký význam, jak jsme si možná chvíli mysleli. Teď mě neberte za slovo, ale prostě Afghánců je opravdu velké množství. Je to významný segment, jeden z nejsilnějších vůbec. Takže když mluvíme o migraci, tak Afghánistán nelze pominout.
Já vám děkuji, pane ministře. Nyní by se měl ujmout slova zpravodaj pro prvé čtení, kterým byl určen pan poslanec Foldyna. Bohužel pan poslanec se z dnešního jednání omlouvá. Jako zpravodaj pro prvé čtení je navržen pan poslanec Zemek. Táži se, zda má někdo jiný návrh na změnu zpravodaje. Není tomu tak.
On to poměrně obsáhle tady odůvodňoval.
Otevírám obecnou rozpravu. Eviduji přihlášku pana poslance Kudely, ale nikde ho zde nevidím.
Dovolím si pichlavou poznámku.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, přeji pěkné dopoledne. Odpoledne projednáme bod 343, což jsou ústní interpelace. S přednostním právem se hlásí pan předseda Mihola. Prosím.
Chci také podotknout, že jde o nápravu stavu, který schválilo toto složení Poslanecké sněmovny, takže je to šance odejít z tohoto volebního období v tomto ohledu s čistým štítem. Připomínám, že návrh má podporu Ministerstva zdravotnictví, souhlasné stanovisko vlády.
Táži se, zda má někdo další ještě návrh na změnu programu. Žádné návrhy nevidím. Kdo je proti tomuto návrhu? A o tom dalším návrhu tedy nedám hlasovat.
Děkuji za dodržení času.
Já vím, že proběhlo ve výborech. To nijak nezpochybňuji, těm to patří. Proto mě to mrzí. Jsme tady přesvědčování, a já ten názor nijak nezpochybňuji, že to musíme schválit ještě v tomto volebním období. Já pak úplně na konci svého vystoupení přednesu svůj pozměňovací návrh, který jsem vložil do systému. Nás samozřejmě zajímalo, jak tuto otázku řeší spojenci. Kybernetické útoky jsou tématem, které většina západních států v současné době intenzivně řeší. Říkám, není to naše stanovisko, cituji z odpovědi Vojenského zpravodajství. Spojenci nejdříve vytvářejí schopnost, a pak případně upravují legislativu. Sami si můžeme odpovědět, co je důležitější při tom, jak se bránit tomuto bezesporu velkému nebezpečí. Musím říci, že až po tlaku argumentů připustil ředitel Vojenského zpravodajství, že se jedná i o aktivní prvky. Spor, možná legislativní či taktická otázka je, zda to má dělat tajná služba, nebo ne. My jsme přesvědčeni, že tajná služba to dělat nemá, že její úkoly spočívají v obraně a ve sběru informací. V tom zase není žádný spor. Tady se to týká mimo jiné také oblasti, ve které nepanuje shoda mezi soukromým sektorem a tímto návrhem. A to je klíčová neshoda. Mně tento požadavek připadá oprávněný a spravedlivý. Nad tím bychom se měli zamyslet, protože si myslím, že takový stav není komfortní a může vyvolávat do budoucnosti konfliktní situace.
Dobrý den, dámy a pánové. Vážený pane ministře, já bych chtěla přivítat, že tady dnes můžeme tuto smlouvu projednávat. Takže já bych chtěla podpořit to, že tady tuto smlouvu předkládáte.
Děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky další. Nejprve tedy pan poslanec Fiedler, připraví se pan poslanec Chalupa. Prosím, máte slovo.
Nebývá to nějak výrazně často, ale absolutně mimořádně souhlasím s paní kolegyní Langšádlovou. To, co tady řekla, že zavírat před tím oči a že řešení těch problémů je právě v této oblasti, s tím nemohu jinak než bez výhrad souhlasit. To je to, kam já mířím, jestli protistrana, jestli víme, s kým jednáme, jestli to platí, jestli se to týká celého území, jestli tím bude problém vyřešen. Tam já mířím. Já bez výhrad souhlasím se slovy kolegyně Langšádlové, ale jestli by pan ministr, určitě je tedy přihlášen, vím, že na to bude reagovat. Já se zájmem počkám na jeho okomentování mého dotazu.
Děkuji.
Rozumím i panu Fiedlerovi, nicméně my asi jsme ti poslední, kteří mohou určovat nějakému státu, jaký název si zvolí. To asi těžko můžeme. A o tom, jestli je věrohodný, nebo nevěrohodný, to se uvidí. Ta smlouva je z mého pohledu pragmaticky důležitá, užitečná i z toho důvodu, co tady řekla paní kolegyně Langšádlová. Takže já jsem, znova opakuji, jsem pro.
Já vám také děkuji.
Ano, já se pokusím zareagovat na ty dotazy. Já bych chtěl podotknout, že tedy vadí ten název Islámská republika Afghánistán. Já upozorňuji, že my nejsme v konfliktu s islámem. A možná jste si všimli, že tedy americký prezident měl v úmyslu, a to dával najevo, poselství míru mezi těmito třemi velkými náboženstvími světa a v tom se tedy velice shodl, jak jsem si všiml, i s papežem Františkem ve Vatikánu. Takže to je podle mne důležitý faktor, že Afghánistán v této podobě je nám partnerem, protože stejně jako my bojuje proti radikálnímu islámu, a proto mu pomáháme. Ale nedovedu si představit, že bychom dnes řekli, že to nemá smysl. Zrovna s panem Abdulláhem tehdy, pamatuji si před léty, jako ministrem zahraničí, dnes tam je znovu. Ti jedni, kteří představují tu mírnější variantu, tu sekulárnější, pro nás v Evropě daleko bližší variantu společnosti, a naopak té militantní, kterou, řekněme, představuje v Afghánistánu Taliban. A je těžký.
Já myslím, že dříve nebo později se k tomu k velké potěše řady z vás vrátím a že si ulevíte. Jenom jak jistě pan poslanec vašim prostřednictvím, pane předsedo, ví, tak odpověď vypracovávají právníci, zvlášť takto relativně subtilní nebo složitou materii, takže tím dostali všichni právníci Ministerstva obrany právě pětku. Samozřejmě, že to možná nejdůležitější zaznělo v úplném závěru, a to je otázka voličů. Těm je směřována tahleta interpelace především a zřejmě se blíží zase týdny, kdy budeme vykopávat různé historické disentimenty a budeme vytahovat kostlivce ze skříní. Já bych rád zdůraznil znovu - a nejsem si jist, že moje odpověď uspokojí, protože myslím, že je to nastaveno tak, aby neuspokojila žádná odpověď, ale budiž -, jsme ve fázi, kdy my jsme podepsali dopis o záměru. Dopis o záměru - to není smlouva, to není právě závazný dokument, je to jakási iniciační fáze nějaké možné spolupráce a konkrétní návazné kroky budou rozhodně ještě předmětem právě zvažování a rozhodování a nepůjde přitom o návazné kroky směřující k omezení naší suverenity nebo bojeschopnosti. Opak je cílem. Motivem podpisu dopisu o záměru je posílení systému kolektivní obrany NATO. Nevím, jakou vidí někteří z nás tedy alternativu. Zlepšená spolupráce pak umožní i efektivnější působení v rámci EU nebo OSN. Partnera, tedy německou 10. divizi, se kterým by měla umět působit v operaci většího rozsahu, jako je úroveň divizního úkolového uskupení a výše. Předmětem dopisu o záměru je prosté zvyšování interoperability, abychom my byli lépe připraveni čelit útoku vedenému proti území NATO v Evropě nebo tento útok odvrátili efektivním odstrašením. Takovýto krok by beztak vyžadoval souhlas Parlamentu České republiky. A k těm nezodpovězeným otázkám. Ty dvě poslední otázky jsem označil za irelevantní nikoli z despektu k vám, nikoli z despektu k těm, kteří toto téma zvedají, ani proto, že bych chtěl bagatelizovat některé kontroverzní kroky německé vlády. Označil jsem je za irelevantní, protože afilací, tak jak je popsána v dopise o záměru, se v žádném případě nepodřizujeme politické vůli německé vlády ani se nevzdáváme byť jen části naší suverenity v rozhodování kdy, kde a za jakých podmínek bude 4. brigáda rychlého nasazení použita. Díky afilaci získáme jen povědomí, jak a s kým bychom reagovali v rámci kolektivní obrany na aktivaci článku 5 a o aktivaci tohoto článku přitom rozhodne kolektivně NATO, tedy i my. Naše suverenita tak není dotčena, opakuji. V tomto kontextu bych se přimlouval za častější a strukturovanější debatu mezi výbory pro obrany našeho parlamentu a Spolkového sněmu. Stejně tak dopisem o záměru nevyjadřujeme souhlas či nesouhlas s politikou a činy německé kancléřky Angely Merkelové, prosím. Argumentace paní Merkelová, utečenci, armáda je navíc z mého pohledu účelová a zavádějící. Prohlubováním spolupráce přitom nemáme na mysli výstavbu smíšených jednotek s Německem tak, jak to učinili naši nizozemští a francouzští spojenci. Z textu dopisu o záměru nelze nic takového dovodit.
Děkuji, vážený pane předsedo. Pane ministře, děkuji za doplnění, ale příliš jste mne neuklidnil. Já chápu, že při překladu některých slov, která se používají, mohou lidé pod tím vnímat něco jiného.
Takže se vás dotazuji, zda a co jste v této záležitosti od toho data pro písnické občany učinil. Zda jste oslovil společnost ČEZ. Zda jste vyzval společnost ČEZ, aby soutěž zrušila a nabídla bytový fond k prodeji nájemníkům. Prosím, zasaďte se o to, aby ta soutěž byla zrušena a byty byly nabídnuty přímo těm nájemníkům.
Děkuji panu poslanci Jiřímu Koubkovi za jeho dotazy. A nyní máme interpelaci paní poslankyně Heleny Langšádlové. Připraví se pan kolega Petr Bendl.
Děkuji za slovo. Vážený pane nepřítomný premiére, interpeluji vás ve věci čerpání evropských fondů. Stav čerpání je po třech letech programovacího období výrazně slabší, než tomu bylo za stejnou dobu v období minulém. A jak mi napsal jeden z žadatelů, systém permanentně nefunguje, přemazávají se tam data. To, co dříve trvalo hodinu, dnes běžně trvá celý den, a stejně nakonec to skončí errorem. Výsledkem je neschopnost evropské peníze čerpat. Na co se čerpají. Za tento stav nese odpovědnost vláda, která nastavila nefunkční systém pro čerpání evropských peněz. Jakým způsobem bude čerpání zlepšeno.
A měl by se jich zúčastňovat i premiér. Chápu, že pan premiér tady nemusí být vždycky a snaží se tu být. Téměř všichni jsou omluveni. To už je otázka, jestli je to lenost, arogance, nebo strach odpovídat takto veřejně na interpelace, na které my jako poslanci, máme právo. A mě zajímají podmínky a způsob výběru ředitele hřebčína v Tlumačově.
Děkuji, panu poslanci Petru Bendlovi. A nyní pan poslanec Leo Luzar ve své interpelaci. Připraví se paní poslankyně Jana Lorencová. Opět platí, že do třiceti dnů dostanete písemnou odpověď. O tom jsem hluboce přesvědčen. Nyní paní poslankyně Lorencová. To losování dopadlo dobře. A připraví se pan poslanec Petr Fiala.
Pane předsedající, kolegyně a kolegové, ano, navazuji na to, co zde zaznělo před chvílí z úst kolegy Luzara.